Neberte to prosím osobně. Ta kritika jednotlivých opatření, pokud jsou, je věcná. Zároveň bych chtěl požádat, anebo podpořit ten návrh, aby se scházeli ekonomičtí experti jednotlivých stran a hnutí. Je to nutné. Musíme přijít s balíčkem opatření. Pojďme k tomu vytvořit speciální ekonomické grémium všech zástupců politických stran a hnutí ve Sněmovně a pojďme hledat taková řešení, která skutečně a reálně pomůžou lidem v České republice tuto nepoznanou krizi překonat. Zároveň vítám návrh vlády přizvat do krizového štábu i zástupce opozice. Je to rozumné, je to dobré, protože všichni z nás tady ve Sněmovně reprezentujeme nějakou část společnosti a šíření informací ke všem lidem v České republice je potřeba. Zároveň bych chtěl požádat o pravidelné setkávání pana premiéra se zástupci všech stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně, aby došlo k rychlé komunikaci a přenosu informací. Pokud jsme u informací, rád bych podpořil, aby lokální samosprávy dosáhly na informace o tom, v kterých regionech se reálně vyskytuje zásadní ohrožení touto nepříjemnou nemocí, aby starostové měli informace, že v jejich teritoriu jsou nakažení. Je to to, co chybí. A oni jsou těmi, kteří nebudou panikařit, nebudou podporovat nějaký lynč nakažených, naopak, budou schopni přijmout taková opatření, která celé věci jednoznačně pomohou. Je potřeba v této těžké době myslet na ty nejohroženější. Oni jsou těmi, kteří mohou být nejvíce ohroženi. Pomáhejme ve svých rodinách, neohrožujme nezodpovědným jednáním i vůči svým blízkým zbytečnými návštěvami i v rámci rodin. Pomáhejme, nakupujme jim, ale neohrožujme je. Mysleme prosím na podnikatele. My jako STAN jsme navrhovali i třeba tříměsíční kompenzaci veškerých ztrát, které podnikatelé v současné době mají. Vážení přátelé, dámy a pánové, teď opravdu není čas na to, abychom vedli laciné politické boje. Jsme tady v Poslanecké sněmovně všichni zástupci obyvatel České republiky. Všichni z nich myslí na to, aby byla zabezpečena jejich ekonomická budoucnost, a všichni z nich jsou v období, kdy mají strach. Nezneužívejme toho strachu, nevyužívejme ho, nepodlehněme laciným svodům toho, abychom zneužili moc, kterou oni nám ve volbách dali. Držme se i v krizových dobách všech demokratických principů, nestrašme lidi dvouletým uzavíráním hranic, nestrašme je tím, že ta opatření tady budou na věky věků, nestrašme je nějakými politickými proklamacemi, ale nabízejme jim řešení a pokusme se lidem i říci, kdy daná opatření skončí, a pokusme se jim slíbit, že se potom navrátíme ke klasickému modelu liberální demokracie sebevědomé země, členské země Evropské unie, jak tomu bylo před vypuknutím této krize. Je to důležité, lidé to od nás chtějí slyšet. Na hádání a na ty naše politické taškařice bude dost času potom, až tato krize pomine.
Já vám děkuji, pane předsedo. I to je role Parlamentu, komunikovat s občany. A nyní, jak už tady taky zaznělo, jak doufám, končí čas slov a nastává čas činů. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? Já tedy otevírám obecnou rozpravu s tím, že je zde gentlemanská dohoda, že za každý politický klub vystoupí jeden z poslanců. Zbytek si poznačím později.
Snad nám vládní většina tyto pro občany pozitivní návrhy odsouhlasí. Jiná věc je, že malé záplaty samozřejmě nespraví tisíce děr a chyb, které jsou také v jiných opatřeních, která se nyní chystají.
Pan poslanec Bauer za politický klub ODS, připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi jenom zkráceně stanovisko za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Dnes na výboru pro sociální politiku jsme načetli dva pozměňující návrhy. Bohužel jsem viděl, že o tento akt dobré vůle nebyl ani na výboru pro sociální politiku zájem, a proto jsem ho následně nenačítal do systému. Jeho snahou je pouze změnit dva klíčové parametry tzv. ošetřovného. Ten první parametr, který navrhujeme, se týká věku dítěte. Děkuji za pozornost.
Se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 vystoupí paní předsedkyně Pekarová Adamová.
Chtěla bych se zeptat, po jak dlouhé době by k tomu právě ministerstvo přistoupilo. Jinak samozřejmě podporujeme, aby rodiče dostávali tuto dávku mnohem dřív, než bývá obvyklé. Tato situace je tak výjimečná, že by k tomu mělo dojít. A věřím tomu, že i to zvýšení z 60 na 80 % je dnes velmi snadno obhajitelné, protože jinak ty rodiče budou nuceni čerpat jiné sociální dávky, takže ten stát to bude stát mnoho peněz tak nebo tak.
Děkuji. Já bych chtěl stručně v obecné rozpravě shrnout princip našich pozměňujících návrhů za KDU-ČSL.
Ano.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy k tomuto tisku, takže já jeho projednávání končím. Ptám se, jestli se někdo hlásí do otevřené rozpravy ve třetím čtení. Nikoho nevidím, takže pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem hlasovací procedury.
Děkuji. Já jenom podotknu, že tady v té proceduře, která mi byla rozdána, nemám návrh výboru k dispozici, ale to není podstatné. Pokud tedy nikdo nemá nic dalšího k této proceduře, tak já opět svolám kolegy do sálu a zahájíme hlasování. Kdo je proti? Prosím paní zpravodajku, aby nás prováděla jednotlivými návrhy.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Děkuji. Děkuji. Návrh byl také zamítnut.
Omlouvám se, jenom velmi krátce. Potlesk nic nestojí. Dokonce bych si uměl představit v této situaci i vyšší deficit. Opakuji, není to proto, že je v této situaci rozpočet deficitní. On musí být deficitní. Je to proto, že jsou tam pro nás naprosto nepochopitelné priority a chybí tam spousta výdajů, které by tam být měly.
Předpokládám, že je to k hlasování. Prosím. Ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Takže to je návrh usnesení. Budeme jej hlasovat.
A zaznamenáváme na to mnoho podnětů. Hnutí SPD sociální a ekonomickou pomoc jednoznačně podpoří. Zároveň je ale nejlepší doba na ozdravení státního rozpočtu a tuto nouzovou situaci je nutné využít k seškrtání zbytečných výdajů, jinak se nedoplatíme, protože ten deficit je tak vysoký, že normálně už by stát krachoval. To znamená, my ruku v ruce musíme udělat i opatření, co se týče nepotřebných výdajů, abychom je seškrtali. A deficit může být ve skutečnosti mnohem menší. A můžeme také nechat více peněz lidem v peněženkách. Budu konkrétní. A jsou placeny z veřejných peněz. Samozřejmě ty neziskové organizace, co se starají o staré lidi, o potřebné, o děti, tak ty samozřejmě zachovejme. Dále navrhujeme ukončit inkluzi ve školství. To prosadila ČSSD minulé volební období v koalici s hnutím ANO. A znamená to úsporu 6 miliard ročně. Takže to už máme skoro 20 miliard. Dále navrhujeme zrušit nákup amerických vrtulníků. To je 14 miliard. Dále navrhujeme vrátit domů vojáky z Afghánistánu, což je téměř miliarda korun ročně. Francouzi už vojáky vrátili. Potřebujeme je doma, ty naše vojáky. Ti dostávají teď 40 miliard ročně, a to díky zákonu, který v minulosti ve Sněmovně odhlasovaly ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Další naše návrhy směřují k přesunutí peněz směrem k pracujícím a slušným občanům, takže to stát nebude stát nic navíc. Tím bychom nechali více peněz živnostenským a jiným provozovnám, prodejnám, zdravotnickým zařízením a tak dále. A znova bychom jim pomohli jednoduše bez toho, abychom navyšovali státní rozpočet a deficit. Ty teď musíme podpořit. Lidé píší, že nemají na nájem, nemají ani na základní potřeby, bojí se své budoucnosti - ti pracující lidé. A zase ulevíme lidem, kteří teď mají problémy splácet exekuce. Pojďme to udělat, ať ulevíme okamžitě lidem. Ty návrhy jsou na stole. Je na vládě, aby to uchopila. Je to až 300 miliard ročně. Já vím, že Evropská unie s tím nesouhlasí. A v neposlední řadě leží ve Sněmovně také návrh SPD na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu pro všechny seniory, invalidy, rodiče samoživitele a nejchudší občany. Tím vším necháme lidem více v peněženkách. A máme napsaných k okamžité realizaci řadu dalších návrhů. Vydělali by na tom všichni slušní a pracující lidé.
Dovolte mi odpovědět za klub KSČM, že jsme přesvědčeni, že stav legislativní nouze v České republice trvá. Ale i to se může stát. Tedy odpovídáme a budeme hlasovat pro vyhlášení stavu legislativní nouze, nebo potvrzení jeho existence. Dovolte mi pár poznámek k předloženým návrhům vlády. Tam už budeme chtít, aby vláda s námi komunikovala ještě intenzivněji, než tomu bylo dosud.
A pokud mám správné informace, ta už se mnoho dní nesešla a všechno řeší pouze vláda. Ten je určitě nutné teď ctít, i když jsme v nouzovém stavu. Ráda bych ocenila také pomoc finanční, a moc to tady nezaznívá, která nám je poskytnuta Evropskou unií. A budeme dbát na to, aby byla transparentně využívána. A teď nemyslím jenom občanům. Myslím, že tohle je to nejmenší, co pro informovanost v tuto chvíli může stát udělat. Apelujeme neustále na to, aby se více testovalo, a chceme to zmínit i zde. Začíná docházet i materiál na testování. Dovolte mi ještě na závěr se vyjádřit k těm návrhům, které tady dnes projednáme. Tato částka v tuto chvíli na tak dlouhou dobu, po kterou ji rodiče dětí budou muset pobírat, protože školy jsou zavřené, je prostě moc nízká. A myslím, že kompromisu 80 % bychom měli dosáhnout. Věřím tomu, že všichni chceme, aby nezaměstnaných přibývalo opravdu co nejméně. A my v tom vládu jednoznačně podporujeme a podpoříme. Myslíme si, že by opravdu neměla Česká národní banka nakupovat státní dluhopisy a bondy. A pokud ano, tak to máme projednat skutečně v řádném legislativním procesu. My se tedy pak následně, pokud to takto bude provedeno, s tím smíříme. Protože opravdu není důvod, abychom zrovna takto spěchali v takto zásadní věci. Prosím tedy, nezařazujte tento návrh, pokud chcete, aby celá ta debata dneska byla opravdu rychlá, abychom spěli k rychlým závěrům. Poslední věc, kterou si zaslouží zejména zdravotníci, lidé v první linii, ale také naši občané, kteří mnozí opravdu se okamžitě chopili iniciativy, pustili se do řady dobrovolnických aktivit, pomáhají svému okolí - moc vám děkujeme! Děkujeme vám za to, jak si pomáháte, jak jste zodpovědní. Ale největší dík teď směřuje ke všem těm, kteří opravdu bojují v první linii. Často ještě stále bez ochranných pomůcek.
Já jenom krátkou poznámku. Já jsem to rozhodnutí neučinil. Další na řadě je zástupce klubu STAN, pan předseda Vít Rakušan.
Hezký dobrý den, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane předsedající, pane premiére, členky a členové vlády České republiky. Dovolte mi, prosím, abych na začátku svého proslovu poděkoval. Abych poděkoval všem lidem v České republice, kteří ukázali, že Češi nejsou ten brblající národ, který na všechno jenom nadává a vždy je nespokojen. Ukázali to, že Češi jsou národem velmi činorodých lidí, kteří jsou schopni improvizovat, kteří jsou schopni řešit krizové situace a kteří jsou schopni v tu těžkou krizovou chvíli skutečně táhnout za jeden provaz. Dovolte mi, abych poděkoval všem záchranářům, hasičům, policistům, abych poděkoval ale i prodavačkám, prodavačům, pošťákům, všem lidem, kteří jsou dennodenně nuceni být v bezprostředním kontaktu s lidmi.
Zároveň jsem byl vládou požádán, abych rozhodl, že uvedené návrhy zákonů, které jsme obdrželi jako sněmovní tisky 785 až 789, budou projednány v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Dále jsem sněmovní tisk 789 přikázal rozpočtovému výboru a stanovil nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 24. března 2020 do 15 hodin. V návaznosti na to, co jsem vám právě teď přečetl, přečtu to, na čem se shodlo dnešní grémium.
Protože to, co vidíme někde jinde v Evropě, nevypadá příliš dobře. Naše čísla jsou daleko lepší, to všichni víme zatím, ale přesto bych se rád zeptal, jaká opatření se dělají a jak to vypadá. To je k tomuto bodu. To je jeden bod. Tehdy jsme získali 77 hlasů.
Nejprve tedy o návrhu grémia, který jsem před chvílí přečetl. Přivolal jsem kolegy, ale já myslím, že jsme v dostatečném počtu a můžeme hlasovat. Kdo je proti? Návrh grémia byl přijat. Já jsem to snad... Je to nový bod, který navrhuje pan poslanec Václav Klaus. Hlasování číslo 4, přihlášeno 107, pro 50, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 5, přihlášeno 107, pro 42, proti nikdo. Ani tento návrh nebyl přijat. Další faktická poznámka, pan poslanec Holomčík, poté pan poslanec Juránek.
Děkuji za slovo. Mně jde o to, abychom si přesně popsali, co se v těch lesích stalo. To je to. My máme hospodářský les, který by podle všech zvyklostí měl nějakým způsobem obhospodařovat, a o tom, co se v tom lese děje, rozhodovat lesník, který je k tomu vzdělán, který má nějaké zkušenosti, který prostě ví a zná ten les. Ale ten systém, tak jak je teď postavený, těm lidem v tom lese vytrhává kontrolu nad lesem z rukou.
Děkuji.
Já si dovolím zareagovat na své dva předřečníky prostřednictvím předsedajícího, tak jak je to pravidlem. To, co se děje v lese, je od té nejmenší sazeničky po ten největší strom a to se děje v období 120 let. To je první věc. A druhá věc. Je to velký úkol pro pana ministra a pro lesy jako celek.
Děkuji za přesné dodržení času.
Paní a pánové, ta debata se vede šířeji, vede se po příčinách. I pan kolega Juránek, který přesně trefně řekl, že z ochránce lesa v osobě lesníka se stává pouhý zadavatel veřejné zakázky. Což není žádný problém až do toho okamžiku, kdy se právě tomu lesníkovi ten les tímto způsobem vzal z ruky. Myslím si, že celá ta léta tento model funguje s určitými problémy. Vzpomeňte si jenom na desítky a desítky pochybností a problémů při tom, jestli ta zakázka na pěstební a těžební činnost byla vydána správně, jestli nedocházelo k nějakým machinacím, čachrům a tak podobě, jestli je správně na odvozním místě, nebo na pni, nebo na skládce, nebo jak prodávat to dřevo. Mluvím tedy o lese ve vlastnictví státu. Děkuji.
Váš čas, pane předsedo. Je omluvena, takže další na řadě je pan poslanec Jan Zahradník.
Není tomu tak.